Ve vztahu k těmto ustanovením dospěla soudní praxe k závěru, že by mělo jít nejméně o sedm kusů zvířat. Ten návrh zákona byl psán odborníky na trestní právo z právnických fakult. Počet týrání zvířat v České republice bohužel neklesá. Samozřejmě to neznamená, že každý, kdo týral zvíře, by měl skončit až ve vězení. Jsou tady určitě jiné formy trestu podle závažnosti, ale ty nejbrutálnější formy si podle předkladatelů určitě zaslouží tvrdší postup. A myslím si, že jako forma prevence by právě ty tresty, které by měly odrazovat pachatele, měly sloužit. To je také jeden z důvodů, proč tedy přistupujeme k této novele. Vám, vážené kolegyně a kolegové, kteří jste připodepsali návrh, děkuji i za to. A velmi vás žádám o podporu tohoto návrhu, tak abychom jej mohli diskutovat odborněji právě v dalších čteních, zejména tedy ve výboru.
Děkuji, pane předsedající. Byla to chyba, že tam nebyly explicitně vyjmenovány. Našim občanům to způsobilo komplikace, i když smysl zákonodárce byl od začátku zřejmý. Bohužel ten výklad nebyl úplně ve prospěch našich občanů. Takže já to velmi vítám. Ale na základě toho chci ukázat jednu věc - že to ukazuje de facto na past určitých výjimek. Stát vybírá poplatek od našich občanů za to, že si na území naší země kupují nemovitost. Jiný charakter tato daň nemá. Je to vlastně podobné, jako kdybyste vybírali poplatek doma od svých dětí za to, že si v obýváku postavily stavebnici, kterou si ze svého kapesného koupily. Tím, že daň od roku 2016 platí kupující, ztratila veškeré zbytky logiky. Klasické bydlení by přece nemělo být luxusem jen pro ty nejbohatší. Důvod, proč toto budu navrhovat za ODS, je následující. Jedná se - daň z nabytí nemovitosti - jednoznačně o dvojí zdanění. Stavitel odvedl DPH, kupující zaplatil daň z příjmu. Mimochodem zastánci často argumentují, protiargumentují DPH. V celé republice, zejména v Praze, ve středních Čechách, ale na celém území České republiky cena nemovitostí rapidně roste. Zrušením, či alespoň snížením této daně by se aspoň částečně ulevilo lidem, kteří si kupují vlastní nemovitost. Takže ty peníze se z ekonomiky nijak neztratí, ale naopak podnítí hospodářský růst. Zrušením této daně nebo jejím snížením také nebude nijak ohrožena funkce státu, zatímco spoustě lidem její zrušení ulehčí život. Vzniká tady veliká nerovnost před zákonem, na kterou doplácejí běžní občané, protože již dnes existuje způsob, jak tuto daň neplatit, a to když neprodáváte nemovitost, ale prodáváte společnost, do které je vložena nemovitost jako základní jmění. Prodáváte společnost, tím se vyhýbáte zaplacení daně z nabytí nemovitosti. Jenomže upřímně řečeno, regulací poptávky se nijak potřeba bydlení nezmenší. My vidíme ten problém na straně nabídky. A tam je ten samý problém. Nedostatek bytů. Chtěl bych vás potom ve třetím čtení požádat o podporu tohoto našeho návrhu.
Vážené dámy, vážení pánové, nejdřív bych rád jenom krátce doplnil kolegu Munzara, který tady mluvil o možnosti, které využívají některé právnické osoby při prodeji celé právnické osoby. Kromě toho bych chtěl zmínit, že jako Piráti podporujeme navrženou novelu. Podpoříme ji. Tento návrh změny zákona má za úkol udělat vlastní bydlení více dostupným velké části populace.
Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, děkuji, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Nejdříve vás seznámím... Na středu bychom pevně zařadili body 154, to je sněmovní tisk 261, třetí čtení, bod 11, sněmovní tisk 203, druhé čtení, a po jejich projednání bychom se věnovali bodům z bloku smlouvy - prvé čtení. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán do vaší elektronické pošty 5. února. V tuto chvíli mám k pořadu schůze prvního nahlášeného pana místopředsedu Kubíčka za klub ANO, poté se mi hlásil pan místopředseda Okamura s přednostním právem.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Vážené dámy a pánové, pan ministr zahraničí Tomáš Petříček by měl od 20. do 23. února navštívit Spojené státy americké a bude tam jednat se svým protějškem Mikem Pompeem. Podle médií otevřela českým politikům dveře do Washingtonu kauza Huawei. Já bych chtěl navrhnout mimořádný bod s názvem Projednání pozice České republiky vůči suverénnímu státu Bolívarovská republika Venezuela. A zcela nepochybně Spojené státy v posledních týdnech zaznamenaly několikrát po sobě veřejné doklady skutečného vazalství vůči Spojeným státům americkým, což je něco úplně jiného než upřímné přátelství nebo rovnoprávné spojenectví. Vazal přijímá politiku svého protektora bez diskuse a automaticky. S nebývalou rychlostí naše vláda - Připomenu, že například sousední Slovensko se k této legalizaci puče nepřipojilo, stejně jako většina zemí na celé planetě. Američané ohlásili ochotu Venezuelu napadnout i vojensky. Je zcela zřejmý scénář, tedy že válka bude koaliční operace USA a zemí NATO ve Venezuele, bez mandátu OSN, protože Rusko a Čína něco takového v Radě bezpečnosti OSN budou vetovat. Cesta ministra zahraničí Tomáše Petříčka do USA plánovaná na tento měsíc, kde se má setkat s ministrem zahraničí Mikem Pompeem, se tak s velkou pravděpodobností bude týkat i debaty o podpoře války ve Venezuele. Myslím, že je zcela nezbytné, aby pan ministr jel do Washingtonu s jasným mandátem, a to případnou žádost o účast na agresivní válce podpořit, či nepodpořit. Současně navrhujeme, aby Sněmovna přijala toto usnesení: Česká republika podporuje mírové a nenásilné řešení politické krize v Bolívarovské republice Venezuela, a to v souladu s venezuelskou ústavou, vůlí jejího lidu a mezinárodním právem. Navrhuji tento bod zařadit na dnes po pevně zařazených bodech.
Mnozí z vás si už možná všimli, máme vzácnou návštěvu.
Pan poslanec Ivan Adamec.
Já si myslím, že většina z nás tady a hlavně ti, co to předkládají, netuší, co ten NKÚ bude na těch obcích a krajích dělat. A to podle mě v těchto návrzích vůbec není. Takže nikdo tu netuší, jak ty kontroly budou probíhat. A to já vidím jako velmi špatný počin.
Nyní už nevidím další přihlášku. Další.
dostatečnou analýzu, přesto po daňových poplatnících vyžadují nové a dodatečné údaje. Jaká byla reakce vlády, Ministerstva financí a Finanční správy? Je to úplná blbost, nic z toho není pravda. Tak k čemu máme ty nálezy, když ti, kteří dneska říkají rozšířit pravomoci, nejsou ochotni akceptovat kontrolní nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu? Ta to taky komentovala veřejně. A ještě k té komunální úrovni. Je tady mnoho kolegyň a kolegů, kteří mají tu zkušenost. Jak často může přijít kontrola někam? Jak může být efektivní? A klasický případ efektivního využití peněz, úplně jednoduchý pro paní poslankyni Valachovou. Zastupitelstvo daného města se rozhodlo, že to podpoří, protože chce podpořit zdravý životní styl svých dětí ve své obci. A je to ekonomické? No není to ekonomické. Je to správné? Je, pokud to rozhodne zastupitelstvo. Co tam bude NKÚ zkoumat? Jak bude zkoumat účelnost, efektivitu a hospodárnost tohoto výsostně politického rozhodnutí konkrétního zastupitelstva? To, že NKÚ má zkoumat státní peníze, které přijdou do obce, to už platí dneska. A to je správně.
Dobře. Tak já tady nemám už další přihlášku, takže jestli tedy mohu, tak končím sloučenou obecnou rozpravu. Nyní se tedy táži na závěrečná slova.
Padla tady otázka, jestli máme statistiku, kolik bylo trestních oznámení. Žádné trestní oznámení v tomto období ze strany NKÚ nebylo podáno. Je pravda, že ve čtrnácti procentech, konkrétně v šesti (?), byla věc předána finančnímu úřadu, aby se jí případně dále zabýval z hlediska možného porušení rozpočtové kázně. Nicméně ono je dobré ty návrhy číst i ve světle toho, co se navrhuje. Ani v jednom z těch zde předložených návrhů něco takového není. Pokud jde o jiné kontroly, tak tady bych jenom chtěl říct, že se velmi těším, a moc prosím tedy o to, aby návrh byl propuštěn do výboru, moc se těším na tu debatu, kterou tam povedeme. Ale chápu, že to je ten problém.
Mám k tomu jenom několik poznámek. Já jsem vykonával auditní činnost v soukromých firmách. Tomu asi rozumíme.
Využíváme nástrojů trestního práva. To vždycky stojí za zamyšlení, jestli je to správné. Cíl toho návrhu je nezpochybnitelný - kriminalizovat a generálně preventivně působit prostřednictvím hrozby trestní represe na všechny, kteří by se podobným způsobem chtěli chovat. Samozřejmě na to je reagovat třeba nejenom v oblasti viny, to znamená zavedení trestní odpovědnosti, ale i v oblasti sankce, čili přiměřeně trestat. Jenom na tomhle příkladě vidíte, že v zájmu dobré věci by se nám stalo, že bychom dost vážně rozkolísali ty trestní sazby, a myslím si, že by to nebylo správně, a je to ve více případech. Ale to je teď předčasné. Musíme vycházet z toho, co se nám v praxi osvědčuje, co nikoliv, a přizpůsobit tedy, když už děláme nějakou novou právní úpravu - nebo nemusíme, ale měli bychom -, potřebám aplikační praxe a toho, co se osvědčilo. Pokud uložím zákaz a nebudu mít vhodnou osobu a vhodným způsobem zajištěnou kontrolu výkonu takového nového trestu zákazu chovu a držení zvířat, pak samozřejmě taková sankce nebude vůbec účinná. A já věřím, že vedeni jednotným záměrem zlepšit ochranu zvířat před formami, jaké reprezentuje týrání nebo chov zvířat v naprosto nevhodných podmínkách, nakonec k závěru, který bude akceptovatelný pro většinu z nás v Poslanecké sněmovně, dojdeme.
Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu a mohu tedy otevřít rozpravu, do které jako první přihlášený je pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, v zásadě dvě věci. U opozičních návrhů to nebývá zvykem. Za to vládě opravdu velmi děkuji. Byla to už tato vláda, byť tento návrh tu je přibližně půl roku.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Protože těch kontrol chodí tolik. Takže mě by zajímala ta bílá místa.
Myslela jsem to tak, že Nejvyšší kontrolní úřad nyní má kompetenci nad nějakou částí veřejné správy, hospodaření s veřejnými prostředky, a nad nějakou částí nemá. Přitom standardy, které Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje a které nastavuje, jsou uplatnitelné pro všechny části tohoto prostředí a všechno hospodaření s veřejnými prostředky by tyto standardy mělo naplňovat. To neznamená, že v souvislosti se zavedením této systémové kontroly a řekněme toho měření jedním metrem by některé jiné kontroly neměly odpadnout.
Tak ať si to NKÚ kontroluje, ale ať to nekontrolují ti ostatní.
Následuje faktická poznámka paní poslankyně Valachové. Prosím, paní poslankyně. Děkuji. Nyní pan poslanec Baxa v rozpravě.
Uvidíme, zda na to ještě dojde, a pak na to dále navážu. Neboli, ač nejsem právník, dovozuji z toho, že samotná Ústava České republiky předpokládá, že obce a samozřejmě i kraje prostě mají právo hospodařit s finančními prostředky, které na základě jiných zákonů jim do rozpočtu přitečou, nebo kterými disponují. Podotknu, a už jsem to zmiňoval jednou, že samotné obce i kraje jsou samozřejmě velice důrazně kontrolovány prostřednictvím celé řady dalších zákonů, už to tady bylo zmiňováno. Uvedu tedy jednoduchý příklad. Zaslouží si občané města Plzně to, aby ze svého rozpočtu město dávalo 200 milionů na divadlo? Anebo analogicky tomu: Zaslouží si občané města Plzně, je efektivním způsobem to, zda město Plzeň podporuje financování sociálních služeb? Odpověď zůstává pro mě viset ve vzduchu, ale navážu na některé zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, které tady byly citovány. Neboli já tímto svým vystoupením směřuji k samé podstatě toho, v čem je podle mě zásadní problém tohoto rozšíření kompetencí. To přece nemá směrovat k tomu, aby se podle právních předpisů České republiky kontrolovalo nakládání s finančními prostředky. Ale já v tom prostě vidím, a zatím ten můj argument nikdo nevyvrátil, že si prostě prostřednictvím této novely navrhovatelé přejí posuzovat, kontrolovat a v posledku kritizovat obce za to, jak v souladu s Ústavou České republiky zcela samosprávně nakládají se svými finančními prostředky. A to je podle mě základní problém těchto návrhů. A musím říct, že moje obavy v něm rozptýleny nejsou.
Což se dá také interpretovat tak, že ty peníze byly vynaloženy neoprávněně. Kdyby se to stalo starostovi a ta částka byla tisíckrát menší, tak bude vyšetřovaný policií a bude možná za to i souzen.
Nyní je do rozpravy přihlášen písemně pan poslanec Rais. Z místa se přihlásili páni poslanci Baxa a Kupka, v tomto pořadí. Pan poslanec Rais má slovo.
Předesílám, domnívám se, že by bylo dobré přikázat tento tisk k projednání školskému výboru, a to z toho důvodu, že si myslím, že ten návrh zákona mezi nově plně kontrolované subjekty ze strany NKÚ podřazuje veřejné vysoké školy. Dále bych se mohl zmínit o účetnictví, které podléhá auditu a podobně.
Nejprve paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Klaus.
Současně by tím vznikla, já si myslím, že to je třeba také zvážit, jistá disproporce.
Já mám všechny poslance velice rád, ale obzvláště rád mám poslance školského výboru samozřejmě, takže já nebudu torpédovat, že bychom projednali to, co jste navrhoval u nás ve školském výboru. Na druhou stranu mně to trošku hlava nebere.
Děkuji.
Čili ty kontroly tam procházejí.
Protože samozřejmě písemné přihlášky do rozpravy mají přednost, tak bude jiné pořadí. V rozpravě vystoupí pan poslanec Adamec, paní poslankyně Valachová a pak páni poslanci Baxa, Kupka.
Nejsem proti zvýšení rychlosti, ale mě by jenom zajímalo, jestli jsme nějak zjišťovali, proč to v Anglii snížili a jaký tam byl důvod snížení, jestli třeba zvýšení nehodovosti nebo nějak... nevím proč, tak by mě to jenom zajímalo.
Budu reagovat na kolegu Milana Brázdila s tím rozměrem.
Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych se obrátila na pana poslance Onderku. Koloběžky nesmí na chodník. Koloběžky jsou nemotorová vozidla, která nemají na chodníku co dělat, kdežto invalidní vozíky se nebudou pohybovat jenom po cestě, ale i po chodníku. Navíc, přiznejme si, pokud někdo zná trošku fyziky, tak hybnost je hmotnost krát rychlost. Hmotnost invalidního vozíku bude pravděpodobně větší, než je má hmotnost.
Pane předsedo, dámy a pánové, k mé předřečnici. Aby mohly jet na komunikaci, musí mít také ochranné prvky, a některé z těchto přístrojů tyto ochranné prvky prostě nemají. To samé bychom se mohli bavit o různých druzích segwaye, a nebavím se o tom dvoukolovém, bavím se o tom jednokolovém, se kterým s běžně jezdí po chodníku, a je to dvacetikilometrové rychlosti.
Pan ministr si ještě bude muset počkat, protože se přihlásil pan poslanec Jelínek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu chci svého předřečníka ujistit v tom, že koloběžka má statut kola a může jezdit po cyklostezce, nikoli po chodníku. Spíš bych upozornil na další věc, která tedy s touto problematikou nesouvisí, ale bohužel jezdec na kolečkových bruslích je chodec, což je člověk, který vyvine obrovskou rychlost a bývá někdy nebezpečím.
Jenom pevně doufám, že nebudou využívat maximální rychlosti tohoto vozíku na chodníku, protože jsou si vědomi toho, že by možná nechtěli někoho jiného poškodit na zdraví. Ještě k těm koloběžkám. Může na cyklostezku nebo na silnici. Když je to nad 450 wattů, už musí mít i přilbu. V Praze se to tedy zhusta porušuje všemi cizinci.
Takže si myslím, že i lidé na vozíku mají právo jet rychle, protože jako u všeho, i u těch vodáků - máte zodpovědnost. Tak si to odskáčete.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Také jsme si vyjasnili, že ty vozíky mohou jezdit po chodníku a mohou jezdit po silnicích. Protože já tedy také nejsem pro regulace. Myslím si, že každý člověk, který řídí cokoliv, by měl posoudit svoje schopnosti, měl by umět vyhodnotit situaci, po čem to jede, kde to jede, v jaké oblasti, zda tam někdo je nebo není. Já jsem také proti regulacím, já s tím problém nemám. A když mohu říct po zkušenostech, tak také tam nikdo nejezdí 250, 300, nebo většina aut tam takhle nejezdí.
Nevidím nikoho, že by se hlásil. Končím obecnou rozpravu. Pan navrhovatel by chtěl říct na závěr.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení čtyř bodů, a to bodů týkajících se České televize. A vzhledem k tomu, že jsou to zprávy České televize, které tady jsou za roky 2016 a 2017, a nebude trvat dlouho a bude tady zpráva i za rok 2018, myslím, že je to rest, který bychom si ve Sněmovně z jakéhokoliv důvodu neměli nechávat. Děkuji za pozornost a hlavně za podporu. Omlouvám se, aby nedošlo k mýlce.
Prosím.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal, abychom zařadili na dnešní jednání po pevně zařazených bodech nebo po návrhu na pevně zařazené body zvláštní nový bod, a sice bod s názvem Pomoc vlády České republiky k případu Jiřího Sagana. Chybí tam ten základní motiv v celé této kauze. A myslet si, že chce převézt 15 migrantů takto ilegálně do Velké Británie, je holý nesmysl. Byl v kontaktu pouze s rodinou. Dokonce se prověřovala třeba i komunikace přes WhatsApp. Také tam není to, co by tam mělo být, a to znamená, že by mu za tu službu bylo zaplaceno buď předem, nebo poté. Když pan premiér v loňském roce říkal, že má tak výborné neformální vztahy s panem Macronem, tak by toho měl využít. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
S přednostním právem pan předseda Bartošek.